A říkám, pokud tomu lékaři budu věřit, tak si myslím, že mě přesvědčí jako pacienta. Ale naopak mi to přijde hrozně nebezpečné. Já jsem původní profesí programátor, takže jsem určitě pro, ale nemáme skončit ve společnosti velkého bratra, kde ten stát o nás ví úplně všechno a nakonec rozhoduje za nás. A stát nám bude říkat, co je pro nás dobré a co je pro nás špatné.
Můžeme pokračovat. Otevírám rozpravu, ale konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Máme před sebou předložený návrh zákona o léčivech, který se sice tváří, že se vlastně jedná o zdravotní a nepříliš složitou normu. Já si myslím, že se jedná o naprosto, naprosto zásadní normu a zdaleka se netýkající jenom problematiky zdravotnictví jako takového. Tehdy to bylo na povolení, konkrétnímu lékaři řeknu, kdy může se jít podívat do mé zdravotnické dokumentace. Ale to už jsme zažili tolikrát, že různé státní, soukromé a další subjekty můžou nahlížet jenom tehdy, když to potřebují ke svému výkonu, a kolikrát jsme zjistili, že si nás někdo jen tak prověřuje, že si někdo jen tak zjišťuje, co je o mně možné zjistit zajímavého. Já si myslím, že tohle je naprosto zásadní otázka. Naprosto zásadní otázka. Podle mého nejhlubšího přesvědčení já mám říci, kdo a v jaké chvíli se může podívat do mého lékového záznamu, kdo může jít kontrolovat, jestli nemám nějaké kontraindikace, jestli neberu něco jiného, jestli si nepřicházím pro třetí lék. Zase poměrně nestandardní produkt. Ještě to tady tak jako vypadá vznešeně, že všechno je v zákoně přece ošetřeno, ale najednou začneme říkat, že pro některé části společnosti vláda stanoví nařízení. A zase zpozorněme, protože podle mého názoru tady hluboce překračujeme možnosti zmocnění pro vládu, aby vláda stanovila nařízení, zvláštní postupy pro účely utajení. Jaké to jsou ty zvláštní postupy? Týká se to jenom opravdu utajovaných skutečností? Pak bych to snad byl schopen pochopit, že tam něco takového existuje. Pak se ptám, proč jsou tam jenom ozbrojené sbory. Jak to, že tam nejsou ústavní činitelé? Jak to, že tam nejsou soudci? To si tady vylobbovaly ozbrojené sbory, že ony budou mít nějakou zvláštní správu, ještě stanovenou nařízením vlády, která bude říkat: tady můžete, bude to utajeno, bude to vedeno pod cizími jmény. Opravdu si myslíte, že pokud někdo bude chtít něco vynášet z lékových záznamů a lékových spisů, tak ho bude zajímat policista nebo celník XY na okrese? V první řadě každý ze soudců, který soudí? Ze státních zástupců? Prostě mám dojem, že jsou tady věci, které jsou hluboce, hluboce nedomyšlené. To se mi zdá velmi zvláštní a myslím si, že to je zase věc, o které bychom se měli bavit.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. V tom případě odmazávám. Pane poslanče, máte slovo.
Je velmi dobře, že tento návrh tady ve Sněmovně můžeme projednávat.
My, co jsme starší, si pamatujeme tu dobu, kdy se ty činnosti oprav třeba rodinných domků a tak dělaly pomocí fušek. A byly dva typy fuškařů. Vždycky to byla prohra. A já si myslím, že tady ta debata je trošku o tom, co to znamená pracovat, jestli to znamená osm hodin denně pobývat v práci, nebo to znamená odvést nějakou práci.
Ono to tak trochu není pravda. Starosta si může zvolit, zdali bude neuvolněným starostou, což máme v zákoně. Rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným starostou je pouze v platu, v ničem jiném. To je ten neuvolněný starosta. A tento návrh de facto vlastně říká, že platy všech uvolněných starostů, kteří budou poslanci a senátory, budou na stejné výši, nebo podobné výši, jako pokud si zvolí to, že budou neuvolněným starostou.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, hovoří se mi těžce k tomuto tématu. Jsem ve střetu zájmů. Jsem starosta šesté volební období. Všechny volby jsem vyhrál i absolutním počtem hlasů. Reaguji na svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Není pravda, že starosta si může určit sám, zda bude uvolněný, nebo neuvolněný. A ty peníze, které šetří, rozhodně bych za to žádnou další funkci nezřizoval.
Ten plat je o něco málo nižší než plat uvolněného starosty. A víte, co je největší paradox? Že pokud projde tento návrh, tak neuvolněný starosta bude mít vyšší plat než ten uvolněný. Takže na co si to tady hrajeme? Proč se tady tváříme jako pokrytci? A můžete mi prosím odpovědět na otázku mého předřečníka pana poslance Munzara, jak je to s těmi evropskými poslanci?
Děkuji.
Já si dovolím v tuto chvíli reagovat na paní Černochovou vaším prostřednictvím. Ano, máte pravdu. Musí to schválit zastupitelstvo. Ale musí to schválit to zastupitelstvo. Pokud bude schválen tento návrh zákona, tak od prvního dne, když se hejtman, starosta, uvolněný zastupitel stane poslancem, tak od té chvíle bere pouze 0,4násobek uvolněného zastupitele. Samozřejmě veďme i diskusi o té výši. To je samozřejmě legitimní. Pokud to bude propuštěno do druhého čtení, tak samozřejmě i o této výši se jistě ta diskuse povede.
Ale myslím, že ve většině případů z reálné praxe jde o snížení. Co se europoslanců týče, já to klidně navrhnu ve druhém čtení. Myslím, že náš původní pirátský návrh tyto funkce také zahrnoval.
Jak jsou tady řešeny úvazky na vysokých školách? Protože řada z vás působí ve školství, řada z vás působí ve zdravotnictví. A jak je to s lékaři? Tak jak je to tedy u nich?
Vstoupíme do obecné rozpravy.
Takže o čem se tady bavíme? Bavíme se tady o tom, že jeden politik nebude mít dvě odměny za plný úvazek. To tady navrhuje ANO a Piráti. Takhle poznáte vůli voličů. Samozřejmě někde se to tam zmíní, ale není to řekněme věc, která by byla vždycky předem daná, protože tady máme i politiky, kteří se do té funkce, do uvolněné funkce, aby brali další plat, přihlásí po těch volbách. Takže i takhle to funguje.
Já prostě v tom, co říkáte vy, co říká pan Ferjenčík, co říká řada z vašich kolegů, vidím nějakou permanentní, trvalou nedůvěru vůbec v princip zastupitelské demokracie na komunální úrovni. Pánové, já jsem kandidovat od roku 2002 v řadě voleb na komunální i krajské úrovni. A v tom je ten princip. Ten člověk, ten politik předstupuje před občany a ptá se jich na to, co říkají jeho programu, jeho návrhu a tomu, co chce dělat. Pokud tomuto nerozumíte, tak potom neobhajujte zákony, které se obecní politiky nebo komunální politiky vůbec týkají.
Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Ferjenčíka a připraví se pan poslanec Martínek. Tak vaše dvě minuty, prosím.
Takže to je jedna poznámka k tomu.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martínka a připraví se pan poslanec Bartoš.
Já tady prvně chci podpořit, že jistě každý má právo kandidovat, ať je to kdokoliv, což asi zrovna nesouhlasí s tím, co tady někdo říká. Z toho učitelského působení mu vlastně nešel žádný plat. Na středověké univerzitě jako profesor nebo jako rektor neměl žádný příjem. Záleželo na tom, jestli dostal místo v nějaké profesorské koleji, což Hus dlouho neměl. Učitelé na univerzitě žili z nějakých církevních odměn, žili z toho, že byli někde faráři nebo měli další funkce v církevní správě. Jan Hus měl příjem jako kazatel a správce Betlémské kaple. Ten příjem z Betlémské kaple odpovídal průměrnému příjmu pražského faráře. Hus proto netrpěl nouzí, ale je třeba říct, že bohaté fary v Praze tehdy vynášely mnohonásobně více. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl jenom v krátkosti doplnit kolegu Ferjenčíka z Pirátů. Když tady byla zmíněna moje žena, ona je předsedkyně na Praze 2, a hovořit o tom, že politické klání je jakési nasazení, nebo poukázat na fakt kumulace jako cílenou kampaň, kterou Piráti vedli - prostě pokud řeknete o něčem, že to je bílé, tak je to pravda.
Tak to prostě je. A pokud jsem přivedl kolegy z klubu Pirátů k tomu, že se detailněji seznamují se středověkem, s argumentací historickou, s tím, jak žil Jan Hus, tak mě to jako celoživotního učitele jenom těší.
Tak to byla zatím poslední faktická, takže se vrátíme do standardních přihlášek.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Tak chci říct, že funkce nekumuluji, protože primátorem města jsem byl 12 let a vzdal jsem se funkce 8. ledna. Takže jsem asi dva měsíce kumuloval tuhle funkci.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Válek.
Mé kolegyně a mí kolegové byli v uplynulých komunálních volbách velmi úspěšní. Buď obhájili své posty, zvítězili ve svých městech a obcích, nebo je dobyli a zvítězili. Někdo je uvolněný, někdo je neuvolněný, někdo ty peníze daruje zpátky svému městu do městského rozpočtu. Je to normální a funguje to. Ta debata je úplně potom jiná. Ale to fakt nemá žádnou logiku. A musím se připojit. Vezměme si tuto schůzi. Neznám pitomější statistiku. A víte, co řekl?
Pan poslanec Válek, po něm paní poslankyně Procházková.
A všechno, co proti tomu vytváří jakékoli legislativní návrhy, tak mně neskutečně, ale opravdu neskutečně vadí. A já bych chtěl říct závěrem jednu jedinou věc.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Tak poprosím, kolego, poslouchejte mě, já jsem také mluvil o klouzavém mandátu ve svém vystoupení. Já myslím, že to, že ministři mají extrémně nízkou účast na našich jednáních, je problém, a myslím, že klouzavý mandát je správné řešení tohoto problému. A to jsem už řekl ve svém vystoupení. A pokud je pak lidé zvolí, já to budu respektovat.
Děkuji.
Teď probíráme tedy kumulace platů. Jenom moje drobná reakce k tomu, co zde řekl pan předsedající. To, že to těm lidem nevadí, není pravda. A bohužel i lidé, kteří sem chodí, kteří se věnují své práci, se vezou s těmi, kteří třeba to nedělají tak, a veze se s tím celá Sněmovna. Takže to, že ti politici neodvádějí svoji práci nebo nějakým způsobem občané nejsou spokojeni, se projevuje rezignací na politiku.
Pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Beitl.
Děkuji za slovo. Já v rámci faktických připomínek. Jsem přihlášen ještě do diskuse, ale v rámci faktických připomínek jsem chtěl zareagovat na pana předsedu Fialu, který řekl, že tento návrh popírá principy zastupitelské demokracie. To by měl stoprocentně pravdu, kdyby o platech uvolněných funkcí na komunální úrovni rozhodovala ta obecní zastupitelstva, kdyby o platech na regionální úrovni rozhodovala ta konkrétní krajská zastupitelstva. Ale to není pravda. O platech jak našich, tak uvolněných krajských zastupitelů, tak uvolněných komunálních zastupitelů, rozhodujeme my. A protože se rozhoduje centrálně pro ty komunální i regionální politiky, tak je také zcela legitimní centrální úprava, ať už se nám líbí, nebo ne. A nic nám do toho není. Ale je to prosím centrální úpravou. Takže jakákoli centrální změna je legitimní.
Vážené dámy, vážení pánové. Říci, že obecní rozpočty ušetří tím, když se zkrátí plat úspěšnému starostovi, který je členem Sněmovny... Takže ta úspora přece je o tom úspěchu a úspěch na komunále je o práci a o výsledcích.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Přistoupíme k hlasování. Návrh byl zamítnut. Výsledek: byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.
Děkuji.
V přerušené obecné rozpravě jste přihlášena, takže máte slovo.
Historie byla následující. Přinesla řadu milionů navíc pro kraje.
Já vás poprosím o klid v sále, protože paní poslankyně se nemůže vyjádřit.
V současné době je to na železnici. Tady se hovořilo o autobusech s tím ovšem, že tato vyjednávání pravděpodobně budou trvat řadu let a toto by byl jakýsi první, poměrně rychlý signál. Jen podotýkám, že toto stanovisko Svazu měst a obcí k návrhu novely zákona bylo doručeno Ministerstvu financí 19. září, a dovolte, abych z tohoto stanoviska citovala: "Svaz měst a obcí České republiky má k uvedenému návrhu neutrální, možná mírně pozitivní stanovisko, jelikož věříme, že díky tomuto opatření se zmírní nákladovost pro města a obce při zajišťování dopravní obslužnosti obyvatelům."
Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel poslanec Karel Rais. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji. Pokusím se to vysvětlit. Takže celý návrh zákona je mimořádně jednoduchý. Děkuji vám.
Pane poslanče, já vás přeruším.
Ano.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. K tomuto návrhu. Já jsem v této věci interpeloval písemně paní ministryni v dubnu tohoto roku. Myslel jsem si, že by mohly být finanční úřady tolerantnější. Nicméně obecně. Všichni vidíme situaci na českém nemovitostním trhu, že ceny nemovitostí velmi výrazně vzrostly za poslední dobu, a to o dvě pětiny a více. Do toho vstoupila tento rok velmi necitlivě Česká národní banka s extrémní regulací hypoték. A my se domníváme, že vlastnické bydlení by nemělo být luxusem jen pro hrstku vyvolených. Naopak bychom měli být rádi, že i mladé rodiny se snaží postavit na vlastní nohy, a koupě vlastního bydlení jim totiž umožňuje větší ekonomický rozvoj než jen třeba nájemní, tedy půjčení cizího majetku. Navíc když je nejhůř, taková rodina vždy může svůj byt či dům prodat, díky čemuž má zajištěnu určitou životní jistotu. A navíc do toho přistoupilo zákonné opatření Senátu, kdy od listopadu roku 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí kupující. Stát zatěžuje toho, kdo si jde koupit nemovitost, toho, kdo si jde koupit byt, dalšími čtyřmi procenty z ceny nemovitostí a to samozřejmě zvyšuje náklad na pořízení vlastnického bydlení. On není pravdou ten předpoklad, který byl tehdy uváděn, že se jen ta zátěž převede z prodávajícího na kupujícího, protože prodávající má z toho prodeje alespoň nějaký příjem. Tím, že daň byla v roce 2016 převedena na kupujícího, ztratila veškeré zbytky logiky.
A tady jsem přesvědčený o jedné věci. Jestliže se rozhodnutí udělá na úrovni města, ať si za to rozhodnutí nese tíhu město. Jestli se udělá rozhodnutí na úrovni kraje, ať si tíhu toho rozhodnutí nese kraj. Není to nic jednoduchého to řešit, protože ty smlouvy jsou nastaveny dlouhodobě. Tedy jestliže na tom jsme jako kraj tak, že ty smlouvy v některých částech Jihomoravského kraje končí, tak se ta smlouva udělá mnohem snadněji než pro někoho, kdo udělal nedávno smlouvu na deset let. Takže tady chci říct, že to bude mít i různý dopad na různé kraje podle toho, jak jsou v tuto chvíli schopny nastavit smlouvy s dodavateli, kteří u nich jezdí. Na druhou stranu je ale třeba si říci, že máme v rámci každého zákona podle rozhodnutí, které bylo v minulosti, uvádět, jak velký dopad má každé rozhodnutí na rozpočty krajů a obcí. Myslím proto, že se snažím teď tu debatu převést na řešení toho problému jako takového, nikoliv na meritum toho zákona, který zde v tuto chvíli je. Protože když si vezmu, kraje nemají příliš mnoho pravomocí. Ale jedna z velkých pravomocí, kterou kraje mají, a řekl bych, že po školství je to ta druhá největší, tak je to právě otázka dopravy a v ní ta část dopravní obslužnosti.
Já také děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.
No, on přinese okamžitý dopad do našponovaných bilancí dopravců, kteří zajišťují veřejnou dopravu. Já prostě nemůžu mluvit, když přede mnou nahlas voláte na svého kolegu.
Já poprosím o klid v sále a prosím, pokračujte.
Prosím o redukci času.
Já vám potom přidám ještě minutu.